Pokud se nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Požádám zpravodaje, aby nás seznámil s postupem hlasování.
Takže nejdřív bychom hlasovali o komplexním návrhu a pak jako celek.
Čili vlastně na dva kroky. Chce někdo hlasovat o proceduře? Je velmi jednoduchá, myslím, že to není potřeba. Takže nyní tedy budeme hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu. Stanoviska ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu navrhovatele a zpravodaje? Stanoviska ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, vážení pánové! Kdo je proti? Návrh byl přijat. Můžeme hlasovat o návrhu jako celku. Návrh byl přijat.
V hlasování číslo 256 je přihlášeno 83 poslanců a poslankyň, pro 81, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Děkuji panu poslanci Pavlu Juříčkovi. Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Pan kolega poslanec Novák nemá zájem. Paní poslankyně Ožanová se závěrečným slovem.
Děkuji. Je tam dáno, že se žádá vláda. Dobrý den, takže návrh procedury. Návrh legislativně technické úpravy, jelikož byla ve třetím čtení přednesena. Za druhé, prosím vás, dělám změnu oproti tomu, co bylo v usnesení hospodářského výboru tak, aby pozměňovací návrhy týkající se změn účinnosti byly u sebe. To znamená: Za prvé, legislativně technické úpravy. Pozměňovací návrh C. Pozměňovací návrh B. Pozměňovací návrh D. A zákon jako celek. Posléze budeme hlasovat navržené usnesení.
Nikoho nevidím. O proceduře budeme hlasovat, není to tak jednoduché u předchozího zákona. Budeme hlasovat o proceduře. Kdo souhlasí s procedurou navrženou k hlasování? Děkuji vám. Hlasování číslo 225, přítomno 97 poslanců, pro 94, proti nikdo. Můžeme začít. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Další návrh?
Děkuji. Jsou technického charakteru.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Paní ministryně? Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh?
Jedná se o precizaci právní úpravy obdobných zařízení v gesci Ministerstva obrany. Výbor doporučuje.
Hlasování číslo 230, přítomno 97, pro 92, proti nikdo. Návrh byl přijat. Kolega Munzar už je u stolku zpravodajů, stejně jako pan kolega Jiří Bláha, který je zpravodajem garančního hospodářského výboru. Garanční výbor se tímto návrhem zákona nezabýval. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pan kolega Munzar. Kolegu Faltýnka nevidím. Kolega Kubíček pravděpodobně šel telefonovat. Pane poslanče, ještě se asi posaďte, protože budu potřebovat malý moment na stanovisko. Dobře, v 9.30 budeme pokračovat vystoupením pana poslance Vojtěcha Munzara jako navrhovatele. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodu 345, sněmovní tisk 1126 - realitní zprostředkování, ve třetím čtení. Vás jsem viděl jako prvního, takže máte slovo, poté kolega Chvojka.
Pan kolega byl rychlejší než já, respektive jste zahlédl dříve než mě, že zvedá ruku.
Já jsem vás neviděl ani dříve ani později, kolega Černohorský přišel ještě před devátou hodinou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Není přípustné, aby ministerstvo absenci zmocnění pro vydání omezení či zákazu určité činnosti obcházelo stanovením takových podmínek, které v důsledku způsobí nemožnost danou činnost vykonávat, například že fakticky zakáže výkon podnikání v podobě poskytování služeb veřejnosti tím, že veřejnosti zcela zakáže přítomnost v provozovně, nebo pro ni předepíše nesplnitelné podmínky." Doplnil předseda Senátu Tomáš Langášek. Z toho jednoznačně vyplývá, že skutečně není možné, aby v situaci, kdy v pandemickém zákoně je uvedeno, že maloobchod je možné omezit, ale není možné ho zakázat. Epidemická situace skutečně nezávisí na tom, jestli bude, nebo nebude zavřený maloobchod. Děkuji za podporu tohoto návrhu.
Takže variantně, pane poslanče, buď jako druhý bod dneska, nebo ve 12, ano? Nikoho nevidím, budeme hlasovat jednotlivě návrhy. Ptám se, kdo je pro toto zařazení jako čtvrtý bod? Vypadá to, že se počet přihlášených ustálil. Zahájil jsem hlasování číslo 217 a ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat, čili tisk 961 bude jako čtvrtý bod dnešního jednání. Návrh byl schválen. Děkuji vám.
Aha, já tady mám úplně špatný obsah. Máte slovo, prosím.
Ten návrh zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Děkuji, to bylo vaše vystoupení. V tom případě s přednostním právem se mi hlásil pan poslanec Rozvoral a poté pan poslanec Jurečka.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Není možné stále měnit školský zákon a uvádět celé školství do legislativní nejistoty. Naše školství potřebuje dotažení slibu na odpovídající ohodnocení pedagogů. Je potřeba zrušit nesmyslnou inkluzi, zvýšit prestiž učitelů a zamezit napadání pedagogů. To jsou hlavní úkoly politiků v této době. Odmítáme zatahování maturantů jako rukojmí do politických hrátek ve Sněmovně, které stále vytvářejí nejasné prostředí v maturitách. Cílem SPD je vrátit na naše školy stav, kdy motivovaní učitelé kvalitně pedagogicky pracují, žáci se učí a škola ve spolupráci s rodinou připravuje mladého člověka na budoucí uplatnění v životě.
Děkuji. Prosím.
Myslím si, že mnoho ředitelů škol k tomu přistupovalo velmi zodpovědně a využije ty podmínky, které upravil ministr školství. Před 20 minutami tady vládní hnutí ANO si vezme přestávku na jednání klubu a vyobstruuje bod, protože řekne, že usnesení nedostali písemně. Tak si jenom řekněme, jakým způsobem a dvojím metrem vy tady měříte.
Ani on, ani já nejsme ministři, takže nám zbývá toto. A myslím si, že důležité je, abychom se propracovali do velmi ambiciózního časového intervalu a měli šanci ještě prohlasovat usnesení, které když si podrobně, pozorně přečtete, a věřím tomu, že ještě jednou bude čteno - možná jsem příliš optimistická a nedojde na to - tak zjistíte, že na řadu těch otázek konkrétně reaguje a opravdu úkoluje pana ministra Plagu.
Výbor pro sociální politiku nepřijal stanovisko.
Návrh nebyl přijat.
Výbor nepřijal stanovisko.
Stanovisko navrhovatele? Přednesu návrh usnesení:
Většinou potom přicházejí do bytu právě s pomocí příspěvku na bydlení. To jenom takto velice stručně, co zjednoduší lidem život a vlastně ničemu to neublíží. Děkuji za pozornost a za případnou podporu.
Za druhé navrhujeme zkrátit období, za které se posuzuje příjem žadatele o přídavek na dítě, ze tří měsíců na jeden měsíc. Toto opatření by pomohlo zejména rodinám, které se ocitly ve složité existenční situaci z důvodu náhlého propadu příjmů a v důsledku neschopnosti splácet své povinné závazky a nedostatku finančních rezerv na delší časové období jim reálně hrozí pád do dluhových a exekučních pastí. Zároveň bych chtěla říct, že náš poslanecký klub SPD prosazuje a podporuje navýšení hranice příjmů, které zakládá nárok na tento přídavek.
Tady chci říci, že inspirací mohou být právní úpravy ohledně dávek třeba v okolních zemích, například v Německu je přídavek na dítě plošnou dávkou bez rozdílu, jaké příjmy dostáváte. Nahodilé rozšíření cílové skupiny ale navrhujeme vypustit. Děkuji vám za pozornost.
Slovo předávám paní poslankyni Gajdůškové, připraví se paní poslankyně Aulická.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, paní ministryně, paní poslankyně, páni poslanci, začnu trošku obecně. Stát nemá mluvit do každodenního života občanů, ale stát má povinnost, a proto si ho lidé z obecních daní platí, aby vytvořil podmínky pro to, aby lidé mohli žít tak, jak chtějí. Hlídat plnění tohoto principu je podle mě jako sociální demokratky i prvořadou úlohou parlamentu. To platí pro vše, co schvalujeme a co projednáváme, a za mě to platí dvojnásob u všeho, co se týká dětí a rodinné politiky, co se týká osob se zdravotním pojištěním, co se týká seniorů. Existují na to analýzy. Existují na to vědecké studie, a to v České republice i jinde. Rodiny a ženy zvláště, zvláště středo- a vysokoškolačky, velmi citlivě reagují při rozhodování o tom, kolik budou mít dětí, na podmínky, které společnost pro rodiny s dětmi vytváří. Je to v prvé řadě možnost sladění pracovního a rodinného života, péče o dítě a kariéry. O tom dneska ještě bude řeč, až přijde na pořad jednání, návrh o dětských skupinách, respektive jeslích.
Protože už jsme toho vyjmenovali spoustu, tak nebudu pokračovat v tom výčtu. Prosím vás o zohlednění tohoto návrhu. Skutečně jde o to, abychom měli finančně, místně dostupnou péči o nejmenší děti, to je cílem této novely.
Vážená paní ministryně, vážené kolegyně a kolegové. Jde o to, že péče o předškolní děti se v každém případě státu vyplatí. Jde o to, že veškeré studie ukazují, že právě včasná a kvalitní péče srovnává rozdíly mezi rodinami. Devětkrát! A teď budeme hlasovat co? Další omezení. To, co by se opravit dalo, jsou, vážené kolegyně a kolegové, ty zbytečné technické normy. na školky jsou ty normy velice přísné, zejména co se týká osvětlení. Takže máme třeba možnost schválit pozměňovací návrh, díky kterému by dětské skupiny mohly být v takových prostorách, které mají osvětlení jako ve standardním bytě. Prostě v Praze zavřou dětské skupiny, protože nenajdou vhodné prostory, patrně ještě v Brně, zkrátka v místech, kde je nedostatek nemovitostí. To dávám jako konkrétní věc, která se vám, vážené kolegyně a kolegové, nemusí zdát, ale je to ten ďábel skrytý v detailu. Co se týče toho věkového limitu. Dnes je velice praktické, že si rodiče vyberou. Ostrá hranice, konec. Je to jenom proto, že se ministerstva hádají o to, kdo řeší výchovu a kdo řeší péči? Myslím, že v rodinách víme, že tohle se fakt takhle odlišovat nedá. A poslední věc, kde bych velmi, velmi, velmi si přála, abychom si řekli, že tohle je návrh, který máme platit ze státního rozpočtu. Je to základní státní služba, jako školky. Základní standard našeho státu by měl být, že všechny rodiny s malými dětmi mají skutečnou svobodu volby, což znamená skutečnou možnost slaďovat práci a péči. Každý si má vybrat. Ale pak jsou takoví, kteří chtějí nebo musí pracovat, a ti dneska často tu možnost nemají. Ještě jedno číslo uvedu. Ale prostě jsou v pohodě s tím, na část úvazku pracovat a na část dne i ty malé děti dávat.
Jde tedy o pondělí.
Děkuji, pane předsedající. To byl přesně tento případ, který nastal. Mimochodem, jak to asi bylo? Omezení neznamená zákaz činnosti. Jednou za 14 dnů, je to od 12., takže to vychází. Ale nenašel jsem tam v pandemickém zákoně oprávnění Sněmovny rušit ta opatření.
Nyní dvě faktické poznámky.
Děkuji za slovo.
To už tady slýcháme strašně dlouho - vláda cíleně ničí malé podnikatele, malé prodejny, umožnila velkým a malým zakázala. Vždycky to bylo podle sortimentu, podle sortimentu.
Nyní na faktickou poznámku poslanec Radek Koten, žádnou další přihlášku nemám.
Dobrý den, dámy a pánové.
Chtěl bych tímto zpochybnit hlasování.
Kdo je pro, vyhovět námitce pana kolegy?
Ještě jednou, kdo neslyšel, o čem to je.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování 251, přihlášeno 99, pro 56, proti nikdo. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím třetí čtení tohoto tisku. Ptám se paní navrhovatelky, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Děkuji, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, konečně jsme se dostali do finále s novelou zákona o dětských skupinách, respektive jeslích, a myslím si, že jsme napříč politickým spektrem za to všichni rádi. Zákon přináší průlom v zajištění systémové péče o nejmenší děti, vytváříme základnu pro síť služeb péče o děti do tří let státem garantovanou, kvalitní, dostupnou, a to i místně a finančně. Klíčová je volba rodičů ohledně rodičovské strategie a sladění rodinného a pracovního života. Také zohledňujeme potřeby dětí.
A platí to i vůči podnikatelům, abychom to těch pět dní vydrželi. Podporu všem proplatíme do té doby.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, ve svém projevu jste použil dva okruhy otázek nebo odpovědí na otázky, které tady zazněly. První okruh je spojen se zákonem a s rozhodnutím soudu. To byla obrovská chyba. Hovoříte o odborné skupině, já čtu její výstupy, nikdy jsem je příliš v diskuzi nepoužíval, protože jsou příliš matematické a příliš statistické. Přesto vás upozorňuji na jeden problém, kterého se bojím, že nastane. Jistě víte, že když máte plný fotbalový stadion a začne na něm hořet, co se bude dít: všichni lidé se vrhnou k východům. To, co vy uděláte, že postupně začnete uvolňovat, neznamená, že se omezí mezilidský kontakt těch lidí, ale naopak se zkoncentruje. To je (o) psychologii lidí a fungování davu, a ne o matematických modelech možného rozložení lidí. Čas mi utekl.
Děkuji. Tak pan ministr tady předvedl krásné píár činnosti své vlády. Nicméně to už jsme slyšeli mnohokrát, jak to vláda dělá dobře, že lépe už to dělat nemůže. Protože předvídat tu situaci, jak se bude dál vyvíjet, tak to je věštění z křišťálové koule.